Nikoliv. Nepochybně neměl. A poslední otázka, která s tím souvisí: Jak budete postupovat v případě, že SkyToll bude požadovat náhradu škody? Uvedená společnost byla dobře obeznámena s procesní situací i kroky zadavatele a svým podpisem dala najevo, že i ona má za to, že mýtnou smlouvu podepsat lze. Nevidíme žádný prostor pro jakékoli kompenzace. Celá situace mě jako ministra dopravy mrzí. Ministerstvo dopravy potřebuje, aby si dopravci měnili OBU jednotky. Čas plyne a k 1. prosinci 2019 tady máme nový satelitní mýtný systém. K 1. lednu roku 2020 pak tady máme zpoplatněné jedničky.
Děkuji panu ministrovi.
Vážené dámy a pánové, výběrové řízení na mýtný systém provází od počátku nejasnosti a je zcela zřejmou ukázkou buď obrovské neschopnosti a nekompetentnosti, anebo v horším případě korupce, protože stát v něm nejednal ani podle zákona, ani tak, aby zajistil co nejvýhodnější plnění smlouvy. Výběrové řízení na mýtný systém bylo vyhlášeno jako jednací řízení s uveřejněním. To umožňuje vyjednat s uchazeči nejlepší podmínky a vybrat skutečně tu nejvýhodnější nabídku. Čas na to tehdy byl - vynucený antimonopolním úřadem, který loni v květnu zrušil výběrové řízení, a v tuto dobu bylo možné jednat se všemi uchazeči o lepší ceně. Ale Ministerstvo dopravy to neudělalo. Stát tu měl faktickou možnost sjednat maximálně nejvýhodnější cenu. Namísto toho jsme se stali svědky série podivných, a dokonce i protiprávních kroků, které měly zabezpečit smlouvu jedinému uchazeči bez ohledu na výhodnost nabídky. Úřad na ochranu hospodářské soutěže doručil rozhodnutí ministerstvu ve 13 hodin, a už v 16 hodin ministr dopravy oznamuje, že se stihl vzdát rozkladu a podepsat smlouvu s vítězem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dříve během jediného dne zamítl stížnost neúspěšné firmy Kapsch Telematic Services proti tendru. Právní stát dostává na frak, protože se začíná prosazovat strategie, že zákon sice můžete porušovat, ale když existují vyšší politické zájmy, tak se právo nějak ohne a přizpůsobí. Předpokládali jsme stejně jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že předběžné opatření zůstává v platnosti do doby, než se úřad vypořádá s naším případným rozkladem." Následovalo to, co se dalo čekat. Poškozená firma Kapsch se obrátila na soud a ten zcela logicky zrušil rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože bylo protiprávní. Krajský soud v Brně 16. května 2019 pravomocně rozhodl, že Kapsch má pravdu a Úřad na ochranu hospodářské soutěže se musí řádně a finálně vypořádat v rozkladu s jeho námitkami proti tendru. Úřad na ochranu hospodářské soutěže spolu s Ministerstvem dopravy podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a zároveň požádal tento soud o odklad vykonatelnosti do doby, než Nejvyšší správní soud o kasaci rozhodne. Nejvyšší správní soud žádosti o odklad vykonatelnosti nevyhověl. Po obstrukcích nakonec šéf úřadu Petr Rafaj o námitkách v rozkladu rozhodl tak, že je definitivně zamítl. Jen na dokreslení, je dobré vědět, že pochybnost u tendrů, které vyhrál SkyToll, není první. Kontrakt byl uzavřen na 13 let. SkyToll vyhrál tendr díky tomu, že v soutěži zůstal po vyloučení ostatních zájemců sám, což tehdy jako netransparentní a nestandardní kritizovala Evropská komise. Ani nový ministr dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO po převzetí úřadu nenechal zpracovat nezávislé analýzy ekonomické výhodnosti zvoleného řešení nebo právních rizik celé situace. Stát se vlastními chybami dostal do situace, kdy nemá ani po několika letech vyřešen budoucí výběr mýta. Vyhodil do koše stávající miliardový mýtný systém.
Také děkuji. Nemá, v tom případě nepadly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. A nyní dám slovo panu poslanci Kaňkovskému.
Děkuji.
Děkuji. Já také děkuji a myslím, že to je možné považovat za dostatečné zdůvodnění přihlášení se k návrhu. A pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak já v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je znovu zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra nebo ze strany paní zpravodajky. Není tomu tak. Nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já druhé čtení tohoto návrhu končím a posuneme se dál.
Dámy a pánové, dobrý den. Důvodem předložení této novely je především adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu. Prospekt je informační dokument, který se povinně zpracovává při veřejném nabízení ceny papírů a jehož účelem je, aby potenciální investoři měli k dispozici všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda cenný papír koupí. Právní úprava prospektu je dosud obsažena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, nově bude prospekt upraven přímo použitelným evropským nařízením. Bude tak umožněna samostatná distribuce doplňkového penzijního spoření bez současné nutnosti mít povolení investičního zprostředkovatele. Proto je nutné současně upravit jak zákon o podnikání na kapitálovém trhu, tak zákon o doplňkovém penzijním spoření, přičemž tyto úpravy musí nabýt účinnosti současně. Bude umožněno, aby insolvenční řízení bylo vedeno přímo proti konkrétnímu podfondu nebo podílovému fondu tak, aby úpadek těchto entit neohrozil jejich obhospodařovatele ani jiné jím obhospodařované fondy. Navrhuje se provést i řadu dalších drobných změn v zákoně o dluhopisech a v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech. Například se zobecňuje úprava promotéra investičního fondu, ruší se ex ante kontrola depozitáře pro fondy kvalifikovaných investorů a upravuje se tolerance nevýznamných chyb v oceňování.
Také děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
"Záznamy podle odstavce 1 zahrnují záznamy" nahrazují slovy A dále se věta druhá zrušuje."
Pochopitelně tady mají zcela jistě vlivnou lobby notáři a advokáti. Nejde totiž o malé peníze. Odhadem jde o víc než dvě miliardy korun. Realitní úschova je obvykle zdarma. Advokátní, notářská nebo bankovní úschova je zpoplatněna. A nejsou to malé částky. Realitní úschova je byrokraticky méně náročná a obchodně rychlejší. Vše řeší jeden subjekt, který zná celý proces. Argument, že advokáti jsou důvěryhodnější subjekty za účelem úschovy kupních cen, neobstojí. V historii vidíme řadu kauz, kde finanční prostředky zpronevěřili advokáti i notáři. Navíc vedle realitních kanceláří na trhu působí řada dalších firem v jiných oborech, k jejichž činnosti také logicky patří nakládání s velkými finančními obnosy klientů, což se týká mimo jiné developerů, ale i dalších subjektů. V neposlední řadě platí, že klient má mít právo se sám rozhodnout, komu své peníze svěří, toto za něho nemá rozhodovat stát. To je jistě chvályhodný záměr. Řada uchazečů se z toho důvodu rozmyslí a prostě to vzdají a hrozí také navýšení nákladů pro klienty. Místo toho, aby začali noví uchazeči o práci realitního makléře aktivně pracovat, vydělávat a hradit daně, budou existenčně závislí na státu. Dámy a pánové, řeknete si, to jsou detaily. Pár tisícovek navíc, pár papírů navíc, pár hodin práce a pár ztracených dní navíc nikoho nezabije. Stokrát nic ale umořilo osla, říká se. A pravdou je, že i k velkým světovým revolucím vedly zdánlivě malicherné příčiny. Jde totiž o to, že systém, který navrhuje vláda, přidává byrokracii. Sice po malých dávkách, ale jednoho dne se jeden z takových kroků stane tím, kterým přeteče příslovečný džbán. Čísla ukazují, že letos klesl v průměru o jednu pětinu. U rezidenčních projektů se číslo 21 dokonce ještě zvyšuje. Jak víme, každoročně se nám kvůli vládě také zvyšuje složená kvóta celkového zdanění. Na všech stranách rostou byrokratická omezení. Zvyšuje to náklady na státní správu, zdražuje a komplikuje to život firmám, živnostníkům i občanům. Tento zákon jednoznačně směřuje opět k dalšímu zdražení života občanů a firem a ke zkomplikování práce podnikatelů a firem. Dámy a pánové, myslete na ty, kdo vás volí, myslete i sami na sebe. Není naším úkolem přesný opak? Za hnutí SPD říkám, že při komplexním posouzení tohoto vládního návrhu zákona jsme došli k závěru, že budeme proti tomuto zákonu.
Já děkuji za slovo. Já pak ty detaily budu říkat až v tom třetím čtení, ale některé věci by stálo za to vysvětlit, aby se potom dál nešířily.
A oddělení peněz za druhý zásadní krok. To je přeci zásadní věc té realitní kanceláře. Tak jestli to děláme pro ty lidi - to přece není zákon pro realitní kanceláře, to není zákon pro banky, to je zákon pro občany České republiky.
Tak vy máte na mysli asi investiční životní pojištění. V tom případě to je skoro na samostatný seminář, kde se o tom můžeme pobavit. To znamená, že to, co tady popsala paní poslankyně Kovářová, opravdu takhle není. Něco jiného je rizikové pojištění, tam to takhle funguje. Jinými slovy, spoření bych já osobně do pojištění vůbec nepletl. Je to medvědí služba pojišťovnám.
Tak na faktickou poznámku bude reagovat paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Myslím, že je to opravdu k velké diskusi. Já myslím, že toliko k této problematice.
Tak reagovat bude pan poslanec Patrik Nacher.
Ne, tak my si to potom s paní poslankyní řekneme venku, půjdeme ven . Já nebudu zdržovat.
Jenom krátce, pane poslanče. Myslím, že vy jste to řekl zcela jasně. V tomto případě je potřeba edukovat.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, sněmovní tisk č. 509, nemůžeme podpořit. Protože i přes slib této vlády v programovém prohlášení, že nebude zvyšovat daně, tak tento vládní návrh zákona doslova drancuje lidem peněženky. My v SPD chceme naopak lidem život zlevňovat a ponechat v jejich peněženkách více peněz. Toto navýšení výrazným způsobem pomůže zejména nízkopříjmovým pracujícím občanům. Ministerstvo financí tento návrh odmítlo a koalice ANO, ČSSD a KSČM na rozpočtovém výboru smetla ze stolu. Dále jsme navrhli snížení daně z příjmů pro malé firmy, podobně jako v sousedním Slovensku. I tento náš návrh koalice ANO, ČSSD a KSČM na rozpočtovém výboru smetla. Odmítáme se proto podílet na poškozování občanů České republiky a tento zákon brutálně zvyšující daně všem občanům nepodpoříme.
A paní poslankyně Kateřina Valachová, vaše dvě minuty, prosím.
Já bych chtěla jenom upozornit, že máme menšinovou vládu - hnutí ANO a sociální demokracie, kterou tolerují za určitých podmínek kolegové a kolegyně z Komunistické strany Čech a Moravy.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem to nepřišel zdržovat. Já se skutečně domnívám, že kurzové sázky jsou zdaněny už o několik procentních bodů více, než je průměr v Evropské unii, kdežto loterie naopak jsou na tom o trošku níže, a zejména je to jiný produkt. Tam je jistota výhry toho pořádajícího subjektu v mnoha zemích. Já třeba kurzové sázky osobně mám rád, jsem matematik, mě baví ta čísla.
Protože víte, kdy vláda přijala to stanovisko? Začátek je poměrně slibný pro opozici. - O tom jsem mluvil. A vláda je proti podle mě z malicherných důvodů a já vám je přečtu a můžeme posoudit na jedné misce těch vah zjednodušení daňového systému, úspora, snížení daní všem zaměstnancům a na druhé straně důvody, které vám nyní ocituji, které u vlády převážily ty pozitivní efekty: "V návrhu chybí potřebná úprava základní sazby daně z příjmů fyzických osob, která by eliminovala rozpočtové dopady navržené úpravy." To tam nechybí, to je náš politický názor, my chceme snížit daně. Takže to není opomenutí nebo chyba, to je různý politický pohled na to, jak vysoké daně mají být zejména pro naše zaměstnance. Druhá věc, kterou vláda vytýká našemu návrhu zákona, je: solidární zvýšení daně je v návrhu zákona zrušeno bez výhrady. - Ale v našem návrhu není zvýšení na 19, tudíž pokud jste to nemysleli tak, že živnostníci mají mít méně než 15, my jsme tak odvážní nebyli, ale pokud by to byla výhrada vlády směrem k tomuto návrhu, tak určitě ano. Takže to ve skutečnosti v tom návrhu nechybí, protože ten náš návrh nezvyšuje daně pro živnostníky, jak to slíbila vláda ve svém programovém prohlášení. Já jsem před chvílí zdůvodňoval, proč opozice bez týmu právníků není schopna legislativně čistě napsat složitější změnu návrhu zákona. Bohužel existuje pouze na papíře v programovém prohlášení vlády a neexistuje v reálu. Potom se vláda s námi pře, to už jsem říkal, o výši toho dopadu plus legislativně technické nedostatky, které akceptuji. Legislativně technické připomínky jsme uznali, takže vůbec nerozumím tomu, v čem je problém a proč vlastně vzniklo negativní stanovisko vlády. Takže tady bych očekával poměrně rychlý průběh. Navíc sociální demokraté to podepsali taky, takže se nedá očekávat ani odpor ze strany České strany sociálně demokratické. A je to škoda, protože by to byla pro daňové poplatníky dobrá zpráva. Tak prosím řekněte, že to nebyl dobrý nápad, že jste to třikrát napsali do programového prohlášení vlády, že jste se spletli, že ty peníze potřebujete, že víte lépe než občané, co s těmi penězi udělat, že možná vybrané skupině něco z toho pošlete zpátky, možná někomu více, než vlastně zaplatil.
Pane poslanče, já to také slyším. Já bych požádal kolegy o klid, aby vydrželi.
Ano, samozřejmě v rozpočtovém výboru, ale ještě bychom to tady mohli také zopakovat pro poslance, aby věděli, jak reagujeme na některá tvrzení paní ministryně. Tvrzení paní ministryně, které uvedla, říkají, že pojišťovny si určují daň, jak chtějí. No tak to přeci nejde. Protože pojišťovny mají přímo nařízeno vykazovat závazky související s pojištěním jako technické rezervy. Management jen nastavuje dlouhodobou úroveň obezřetnosti. Dalším argumentem, který paní ministryně opakovala, že se pojišťovny mohly na tuto novelu připravit. Účetní principy, názor auditorů, a i Česká národní banka, nelze měnit z roku na rok a pojišťovny musí při tvorbě a rozpouštění rezerv dodržovat jimi schválená pravidla. Nejlépe to demonstruje fakt, že pojišťovny nezačaly snižovat technické rezervy, ačkoli dle logiky Ministerstva financí měly. My jsme zaznamenali některá vyjádření, a to na podvýboru, z úst zástupců České národní banky, a pojišťovny to také potvrdily, že v rámci bezpečnosti Česká národní banka požadovala, aby pojišťovny měly rezervy ještě o 40 % vyšší. Čili pokud jde o ten argument, že se pojišťovny mohly připravit na tuto novelu, tak dle tvrzení pojišťoven a České národní banky je to trošku jinak. A zde musím říci, že tomu tak není. Pojišťovny musejí používat postupy účtování určené specificky pro pojišťovny. Podle těchto postupů technické rezervy musejí účtovat i položky, které jiné firmy účtují jako časové rozlišení, které je vždy v běžných firmách daňově uznatelné. Po případném přijetí návrhu zákona budou proti ostatním sektorům znevýhodněny. No a samozřejmě ten důvod, kterým argumentují pojišťovny a kterým můžeme argumentovat i my, protože se s ním ztotožňujeme, že jakmile dojde ke změně pravidel během hry, tak to je pro dlouhodobé produkty zcela nesprávné. A samozřejmě že experti říkají, že může dojít ke zdražení pojištění, mohou být také méně výhodné pojistky. Je nevýhodné nejenom pro pojišťovny, ale především bude nevýhodné pro jejich klienty, pro občany, a to, jak jsem již říkala, právě pro občany ve vyšším věku, kteří si dlouhodobě spoří v zájmu a myslí na budoucnost a chtějí se pro případ nějakého rizika pojistit. Pane poslanče , pak můžete vystoupit prostřednictvím pana předsedajícího případně v rozpravě v reakci na moji -
Tak abych byl vyvážený - ano, poslanci hovoří vzájemně na mikrofon.
Vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, a zde je příklad toho, že toto nedodržuje a že daně zvyšuje. V prvním čtení jsme měli možnost sledovat velmi dlouhá vystoupení paní ministryně financí a pana ministra zdravotnictví o tom, že je třeba bojovat proti závislostem, a proto je nutné zdanit hazard, alkohol a cigarety. Zdanění neřestí je přirozené. To je také pravda. S tím nelze než souhlasit. Zjistíte, že v návrhu státního rozpočtu na prevenci půjde o 10 % méně peněz než letos. To je bez ohledu na to, zda jde o rezervy z pojišťovnictví, či o jiné rezervy. Dle rezerv Solvency II jsou vtěleny položky, které právě u všech ostatních poplatníků jinak snižují základ daně. Tento koncepční rozdíl je patrný zejména u životního pojištění. Proto naše navrhovaná úprava oproti vládnímu návrhu. Dalším argumentem Ministerstva financí je, že navrhovaná úprava by měla značně selektivní dopady na jednotlivé pojišťovny a zajišťovny. I když při připomínkovém řízení bylo toto označováno za zcela zásadní problém a Ministerstvo financí tuto připomínku zohlednilo a odložené pořizovací náklady do kalkulace zahrnulo. A náš protiargument je, že jde o kompromisní návrh, který odstraňuje pouze některé z technických nedostatků vládního návrhu. Vytýkat kompromisnímu návrhu, že je kompromisní, je přinejmenším zvláštní. Péče, kterou Ministerstvo financí projevuje o neživotní pojišťovny, je v tomto ohledu zvláště dojemná. Toto je pouze ničím nedoložené tvrzení Ministerstva financí. Pozměňovací návrh napravuje nejhorší dopady nekoncepčního návrhu Ministerstva financí a také neřeší všechny jeho nedostatky. Nejlepším řešením by bylo samozřejmě návrh Ministerstva financí odmítnout. Dalším stanoviskem, tedy nesouhlasným, k našemu pozměňovacímu návrhu Ministerstva financí je záležitost, která se týká technických podrobností. Nemá žádné opodstatnění, aby byl rozdíl mezi počátečním a konečným stavem rezervy počítán i u rezerv na životní pojištění, když podle záměru se u nich má vycházet z účetnictví. V tomto případě by měla být jako doposud daňově uznatelná tvorba těchto rezerv a veškeré další úpravy už vycházejí z účetnictví. Také řešení zdanění zahraničních pojišťoven neodpovídá předkládanému závěru. Tolik konstatování Ministerstva financí. A náš protiargument zní: Pozměňovací návrh napravuje nejzávažnější dopady návrhu Ministerstva financí. Nemá žádné nedostatky, které by bránily jeho schválení, a ani Ministerstvo financí žádné takové neuvádí. Pro tyto dvě skupiny poplatníků by tedy zůstal platný režim stanovený v návrhu zákona, což zřejmě nebylo smyslem pozměňovacího návrhu. Zde je náš protiargument velmi krátký a jasný. Návrh toliko akceptuje domácí úpravu ve státě zřizovatele. Úmyslem pozměňovacího návrhu je napravit největší nedostatky návrhu zákona Ministerstva financí, které se týkají životního pojištění. A v neposlední řadě uvádím argument Ministerstva financí: Pozměňovací návrh dále nemění definice přírůstku rezerv v pojišťovnictví a úbytku rezerv v pojišťovnictví, a tyto pojmy tedy i nadále zahrnují změnu rezerv na životní i neživotní pojištění. Tímto se zřejmě chce dosáhnout toho, že z úbytku rezerv v pojišťovnictví budou vyloučeny rezervy na životní pojištění, které se stanoví podle předpisů upravujících účetnictví, a základ daně se o ně bude snižovat podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů. Přesnější by bylo stanovit, že přírůstek a úbytek rezerv se vztahuje pouze k technickým rezervám v oblasti neživotního pojištění. Hospodářský výsledek bude vždy ovlivněn změnou stavu rezerv. Změna stavu je rozdíl mezi počátečním a konečným stavem dané položky za dané zdaňovací období. Ministerstvo závěrem konstatuje, že přijetí pozměňovacího návrhu způsobí, že se nedosáhne očekávaných daňových příjmů. Možná ještě je třeba zmínit, jak je to vlastně se zdaněním hazardu. Odborníci říkají, že je potřeba zdanění hazardu odstupňovat. A když se podíváte do návrhu zákona, tak co zjistíte?